Je důležité z hlediska ochrany osobních údajů říct, že rejstřík je neveřejný. Děkuji za pozornost.
A nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Holečka, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy, pánové, kolegyně, kolegové, chtěl bych poděkovat paní ministryni a Ministerstvu školství, že konečně předkládá po dvou letech novelu zákona o podpoře sportu. Já budu velice rád, když ten rejstřík, proto je také neveřejný, bude uvádět i rok narození sportovců, abychom mohli více akcentovat podporu především sportujících dětí a mládeže. Bez takového data uvedeného v rejstříku Ministerstva školství těžko bude moct rozdělit více peněz mezi sportující děti a mládež. Chtěl bych také zmínit, a je to i v souladu s programovým prohlášením vlády a koaliční smlouvou, že nesmíme zapomínat i na trenéry, instruktory, učitele tělesné výchovy. Dneska tato skupina obyvatel a trenérů je velmi upozaděna a velmi špatně finančně ohodnocena. Dostal se do té slepé uličky především proto, že i sport dneska je organizován skrze Ministerstvo školství. Protože tento zákon a především předložený plán podpory rozvoje sportu na další dvě léta Ministerstvem školství předložila vládě obsahuje jako základní prioritu podporu sportujících dětí a mládeže, kam by chtěli údajně vyčlenit až 30 % ze všech financí, které Ministerstvo školství pro oblast sportu má, tak to mohu jen doporučit a podpořit.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Anna Putnová.
Jestliže jsem zlikvidovali reklamu na kouření, má to nějaký smysl, protože ten příklad zmizel. Dneska se ukazuje být velikým problémem pití hyperenergetických nápojů. Už jsou na to úmrtí, poškození lidí, navozuje to vznik diabetu, čtyřikrát více závislých na alkoholu je těch dětí, které pijí hyperenergetické nápoje. Nikde jinde to není. Proč se nezabýváme takovýmito otázkami než otázkou kouření v restauracích, kde to není o tom, že to kouření je škodlivé, není to o tom, že někoho chráníme? Je to o tom, že někomu zasahujeme do jeho práva. Já mám takovou rodnou ves někde na jihu Čech, kde samozřejmě v těch hospodách se kouří jako o život. A tam vytvořili zvláštní systém. To se dopředu ví. To se všechno obejde, protože taková je lidská mentalita. My jenom vytvoříme něco, co nebude fungovat. Podívejte se na to, jak jsme zakázali kouření na tramvajových zastávkách. Prostě proto, že to nefunguje. Nic nefunguje, když je to nevymahatelné nebo špatně vymahatelné a když je to v rozporu s těmi obecnými principy, kde se člověk skutečně chce rozhodovat sám. A že někoho tím ohrožují? Nikoho tím neohrožují, ať tam nikdo nechodí, do takové hospody. A to je to správné, co bychom měli jako politici, kteří mají přizpůsobovat své myšlení prospěchu společnosti, co bychom měli hájit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, já nebudu dnes hovořit k militantním nekuřákům. Je mi zcela jasné, že váš názor nejsem schopen změnit, vy jste si vybrali svůj cíl, za tím cílem jdete a argumenty, ať by byly sebepravdivější, vás nepřesvědčí. Slovy klasika bych mohl říci, že kuřáci cigaret jsou naším společným nepřítelem, protože kouřím doutníky. Nechci se bavit o tom, jaký je rozdíl mezi kouřením doutníků a cigaret. A dnes klidně týden nekouřím, 14 dní nekouřím, prostě nemám tu potřebu. Mimo jiné doutník je jeden z největších nepřátel kuřáků, protože ten prostor dýmem zamoří podstatně více než 20 cigaret vypálených najednou. Mí rodiče byli silní kuřáci. Opakuji, byli, už nejsou na světě. Tak jsem to pochopil, co tady zaznělo od úst lékařů. To považuju za tragédii, pokud opravdu ti lékaři takhle k tomu přistupují. Znám kamaráda, lékaře, plicního chirurga, který kouří. A všem pacientům říkám: Nekuřte, je to škodlivé. Já jsem špatný příklad, možná jsem slabý člověk, že musím kouřit, že nemůžu přestat, ale mě to uklidňuje. Já, když si tu cigaretku dám, mě to uklidní. Já nemusím, jak kolegové lékaři, brát nějaké prášky, abych byl v kondici, abych ten nápor, který přichází, zvládal. Dle mého názoru toto je druhý návykový obor. Léky, psychofarmaka, dneska předepisovaná na kila do společnosti. Já si myslím, že jsou podstatně škodlivější než třeba to kouření. Ale o tom se ve společnosti nemluví, protože to je nějaké řešení nějakého problému společnosti. Ano, kouření se vzalo jako určitý problém, jako prapor a je třeba ho prosadit, je třeba proti němu bojovat. Já s tím souhlasím. Kouření je špatná záležitost. Ale tady se obracím k tomu, co máme před sebou. Máme tady zákon o zdraví, máme tady dodatek ve spojené rozpravě. A já se ptám, pane ministře, když jste připravoval ten zákon, přečetl jste si ho? Protože kdybyste si ho přečetl, tak byste možná opravil mnohé věci, které v tom zákoně jsou, protože vás vnímám jako praktika, jako člověka, který si tou praxí prošel a nebyl celý život jenom úředníkem plnícím příkaz a jednajícím. Nevím, jak tabák vniká na duševní poruchu a poruchu chování.
Zejména pana předsedu Laudáta poprosím o ztišení a další kolegy.
Pominu to, že je to právnická osoba založená za účelem zisku. Pak UEFA udělí nějaký trest 20 tisíc eur a třeba zavření hřiště. V tom okamžiku hrozí správní delikt, pokuta milion až dva miliony korun. Když poodstoupíme od těch vzletných slov, jak všichni chceme podporovat sport - a já věřím, že většina z nás to chce dělat. My v Opavě jsme otevřeli školní hřiště pro veřejnost. Proč budovat novou tělocvičnu a nové hřiště, když na základní škole to vybudované je? To jsou konkrétní kroky, které se dnes a denně dějí ve stovkách či tisících obcí a měst. Tomu bych rozuměl. Takž já bych ještě jednou požádal paní ministryni, v čem vlastně vidí přínosy tohoto zákona pro sport. Nevím, jak se na to tváří sportovci, protože oni to už udělají. Proč přestupky? Proč milion až dva miliony? Registr smluv, registr přestupků, registr lékařů, registr učitelů. Teď registr sportovců. A nedávejme sportovcům další a další administrativní povinnosti. Já se nedomnívám, že tam dochází k nějakému velkému úniku peněz. Mnozí to dělají jako své hobby. Děkuji za pozornost.
Dokážu si představit, že paní ministryně stojí před úkolem rozdělit finanční prostředky, neinvestiční dotace, do jednotlivých sportů a do jednotlivých klubů. Jak na to půjde bez toho, aniž by věděla, kolik v daném klubu či v daném sportu sportuje sportovců? Jenomže řada svazů přiznává, že vykazuje na Ministerstvo školství nepravdivé údaje. Dává tam údaje o sportovcích, které registruje, kteří už dávno nejsou aktivní, dokonce někteří z nich už nejsou bohužel mezi námi. A to je problém.
Tam se něco řešilo. Jdou si uvařit kafe v kuchyňce, ale to kafe se dneska vaří velice rychle. Tam není těch deset minut. Prostě sociální komunikace je to, co ta cigareta také přináší. Možná už to bude více. Nechci nadužívat české medicíny. To v žádném případě. Ale nechte na mé svobodné vůli, jestli budu kouřit. A nechte na svobodné vůli lidí, kteří si chtějí zřídit kuřáckou restauraci nebo kuřáckou kavárnu, aby si ji zřídili. My poslanci nastavme parametry, za jakých má pracovat. Řekněme, že tam musí být odsávání, které když tam přijdete, tak vám strhne klobouk z hlavy a přisaje ho na strop ventilátoru. Řekněme, že tam musí být uhlíkové filtry, které ven nedovolí pronikat dýmu frakci PM02. Řekněme, že prostě bez absolutní obsluhy, že všichni si to musí někde v bufetu jít koupit a tam můžou jít trávit svůj den. Řekněme, že prostě toto je účel zákona, aby stanovil podmínky. Ale my se toho zříkáme. My to nechceme řešit. My prostě říkáme: plošný zákaz! To si řekněme. Je to škodlivé? Přesto to nějak tolerujeme, protože nejsme schopni těch 30 % kuřáků vyměnit. Proto na vás, kteří jste na vážkách, kteří nejste militantní, kteří nejste úplně zapřísáhlí odpůrci kouření, na vás apeluji, abyste zvážili, jak se rozhodnete. Ale znovu opakuji, velice rád bych byl, abyste se nesnažili mě jako kuřáka léčit zákonem.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Vyvolal dvě vážné faktické poznámky.
Pan profesor Vyzula by k tomu jistě byl schopen říct nepoměrně více jako kvalifikovaný onkolog. Ale je celá řada lymfomů, leukémie, které mají zvýšený výskyt u kuřáků. O tom není vůbec sporu.
Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi.
Taky sdělil, že si koleduje o karcinom jazyka, protože je kuřák doutníků. Nicméně s ostatními částmi jeho projevu musím souhlasit, protože uznávám svobodu v maximální míře a jsem proti plošným restrikcím, protože opravdu nikdy nefungují. Pan kolega Svoboda zmínil prohibici v Americe. A pokud to nezasahuje do života ostatních a jít do hospody, která je kuřácká, je opravdu svobodná volba, tak bychom to měli nechat na těch, kteří v těch hospodách podnikají. Takže já budu jednoznačně hlasovat proti plošnému zákazu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Myslím si, že je správné postupovat podobně, jak postupují země na západ od nás, kde se k takovému výraznému omezení kouření přistoupilo.
Zásadní novinkou jsou především instituty evropského profesního průkazu a výstražného mechanismu, které bych blíže představila. Tady bych jenom chtěla avizovat, že se tedy jedná zejména o lékařská povolání a nelékařská povolání zdravotnických pracovníků a potom také o problematiku živnostenských oprávnění. Účelem výstražného mechanismu je bezodkladně informovat příslušné orgány členských států o osobách, kterým byl výkon povolání, které jsem zmínila, zakázán nebo omezen, a to i dočasně. Novela také umožňuje částečný přístup k výkonu odborné činnosti, ke které je žadatel ve státu původu kvalifikován a která je na území České republiky součástí regulovaného povolání. Celkem se navrhovaná novelizace dotýká devíti zákonů s tím, že předkládaný návrh zákona byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci příslušných resortů, jejichž působností se předmětná novelizace dotýkala. Nabytí účinnosti novely je navrhováno na 1. leden 2016 z důvodu nutnosti dodržení transpozičního termínu. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto vládního návrhu.
Děkuji paní ministryni.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tím se sníží složitost a administrativní náročnost. Dojde k inovaci automatického uznávání odbornosti. V případě zdravotnických povolání samozřejmě pacienti budou mít záruku, že ten lékař prošel nějakým procesem. Závěrem bych tedy doporučil novelu postoupit do druhého čtení a předpokládám, že garančním výborem bude asi výbor pro vědu, vzdělání, školství, mládež a tělovýchovu. Možná že někdo navrhne současně i výbor pro zdravotnictví, ale to nechám na uvážení členů zdravotního výboru.
Děkuji, pane zpravodaji. Paní poslankyně Nováková se omlouvá do 19 hodin. Pan poslanec Korte mezi 14.30 až 16.00 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Benešová od tří hodin z pracovních důvodů. A pan ministr Jurečka do 17 hodin, ale to mám pocit, že už jsem říkal. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kořenek a připraví se pan poslanec Lank.
Já budu velmi krátký.
Děkuji. Registruji.
Každopádně z toho, co jsem říkal, je jasné, že pro některé tyto strážníky je získání středního vzdělání s maturitou vcelku nepřekonatelný problém.
Tak tohle podporovat nebudeme? A na to podle mě ten zákon nemyslí. O těch sportovištích souhlasím s panem poslancem Urbanem, že ta situace... Ale pozor u těch pronájmů! Pozor na policii a státní zástupce!
Pan poslanec Urban odmazává svoji faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.
Podle mého názoru ten zákon je příliš kostrbatý. Je možná dobře míněný. Myslím, že čím jednodušší ten zákon bude, tím lépe pro všechny. My tím zákonem zasahujeme i do samostatné působnosti obcí, kde jim v rámci samostatné působnosti říkáme, že jsou povinni mít plán rozvoje sportu. Garantuji, paní ministryně, u nás hlavní záležitostí rozvoje sportu je, že potřebujeme dva záchody na sportovišti. To je náš hlavní cíl a doufáme, že třeba jej docílíme. Bojím se trošku toho, aby se neobjevilo, že budeme potřeba vyměnit žárovku a to už nebude v plánu rozvoje sportu, a tím pádem bude potřeba aktualizovat už aktualizovaný plán sportu, který už jsme tam měli předtím. Výsledkem bude, že se na to všichni vyprdnou a nic takového vůbec dělat nebudou. Já bych moc prosil, aby tento návrh zákona šel i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě dvě faktické poznámky, pak s přednostním právem pan zpravodaj. Pardon, tři faktické poznámky.
A bez lidí, kteří v místě mají místní znalost, a bez schopnosti třeba i politika vyslyšet jejich doporučení, což není žádný lobbing v tom negativním smyslu, se žádné dobré rozhodování ani v oblasti sportu nedá dělat.
Děkuji panu poslanci Novotnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Ale já o tom mluvit příliš moc nechci. Ono je to o tom, že nedosáhne na žádné státní peníze. A on to tady naznačil, samozřejmě. Tak prosím vás, zase, co děláme celá léta? "Kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení." Opravdu, je to bezbřehé, je to de facto nic nevypovídající. "Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu."
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím, paní poslankyně.
Ještě jednou dobré odpoledne. Protože pokud nerozdělíme tyto věci, tak budeme pořád podporovat výkonnostní sportovce, kteří v řadě případů jsou profesionálové! Toto je věc, kterou bychom měli zdůraznit. Pravděpodobně to nejsme schopni udělat novelou tohoto zákona. Proto jsem říkala, že to je jenom první našlápnutí k tomu, abychom měli diskusi o tom, jak by měl ten sport vypadat. A když se bavíme o tom, co je a co není transparentní. A když se podívám na to, jak uspěly jednotlivé svazy, tak musím říct, že víc než cokoli jiného tam zaváží osoba předsedy toho svazu. Takže jsou některé sporty, které jsou dlouhodobě podporovány bez ohledu na to, kolik mají členů a jak jsou úspěšné v mezinárodním srovnání.
Děkuji paní poslankyni Putnové.
Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat o návrzích na přikázání dalším výborům. Děkuji vám. Děkuji vám.
Dobrý podvečer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chci říci, že ten podle něho pozměňující návrh je dobrý. O tom se mluví pět let. Já sám jsem pracoval u městské policie sedm let se 130 lidmi a ani jeden strážník nebude odcházet proto, že nemá maturitu. Víc jich nebude.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Potom pan poslanec Lank.
Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tento návrh tady možná měl být před půl rokem a byl by hlasovatelný.
Pan poslanec Ondráček, potom paní poslankyně Černochová.
Měli na to určitou dobu, více než pět let, myslím, že to dokonce byla lhůta osmi let. A prostě oni si to neudělali.